Já jsem slíbil dvě věci: magnetickou rezonanci v Kroměříži, ta už tam je, a pozdravujte pana Farského, mateřskou školku v Semilech. Ty šílené boudy, kam chodí ty děti. My jsme nic neslibovali, my jsme udělali potenciál investiční naší země. Nic jsme neslibovali. A to jsem i udělal.
Ten hlavní problém je v tom, že Česká pošta se dlouhodobě potýká v personální oblasti s nízkou mírou mezd a velmi vysokou fluktuací, a z toho plynou všechny ty problémy. To je ze strany vedení České pošty signál pošťákům a zaměstnancům, že je vůle tuto věc řešit. To znamená, toto budeme moci vyřešit tady v Poslanecké sněmovně v rámci novelizace zákona o poštovních službách. Pokud tady srovnáváte služby České pošty s jinými přepravci či kurýrními službami, tak chci jenom podotknout jednu věc, že Česká pošta na rozdíl od nich nemá možnost stanovit strop na počet zásilek, které přepravuje. Česká pošta odmítnout nemůže a musí doručit všechno, co je podáno, to vyplývá z té licence. A znovu říkám, pokud byly některé ojedinělé incidenty, tak ty většinou souvisí s tím, že se pošta potýká buď s nedostatkem, nebo řekněme s nízce placenými zaměstnanci. A to právě teď řešíme.
Děkuji. Je zájem o doplňující otázku, paní poslankyně?
Jenom velká prosba. Jsou to možná maličkosti, ale většině občanů by to opravdu zpříjemnilo kontakt s touto institucí.
Pan ministr má zájem odpovědět.
S tím pan generální ředitel již přišel, takže postupně by se ta situace měla zlepšovat. Tím to nehájím. Je to špatně. Nemělo by se to stávat, ale může to být nějaká reakce na přetížení. Takže já ten problém vnímám, řešíme ho a naším cílem je, aby Česká pošta poskytovala v 21. století služby 21. století.
Dalším v pořadí je paní poslankyně Věra Kovářová, která bude interpelovat pana ministra Roberta Plagu. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Vážený pane ministře, v dubnu roku 2017 přijalo Ministerstvo školství soubor opatření, který se zabývá otázkou snížení počtu žáků mateřských škol na jednu učitelku. Ráda bych se dotázala, jak se k tomuto cíli nadále stavíte a zda navrhované opatření prosazuje i současná vláda a jaké kroky činí. Tento dotaz, který vám pokládám, je reakcí na řadu emailů, které jsem dostala od starostů.
Děkuji. Poprosím pana ministra o odpověď.
Záměrem ministerstva zůstává postupně snižovat počet dětí ve třídě, ale s ohledem na možnosti mateřské školy a musí tento poměr, toto snižování být doprovázeno odpovídajícím finančním zabezpečením. A samozřejmě musí v těch podmínkách zohledňovat nejenom materiální kapacity, ale i lidské zdroje. Toto byla záležitost, která stejně probíhala, ale nebyla pokryta finančně v předcházejícím roce. Tento přístup budu držet i nadále. To znamená ano, chceme snižovat, ale jak jsem už jednou řekl, musí to odpovídat realitě v území a podmínkám v těch daných mateřských školách. A z roviny státu tam musí zároveň docházet odpovídající finance.
Děkuji.
Děkuji za odpověď. Myslím, že to je dobré řešení. To se ale týká personálu, tedy učitelek. Jakým způsobem tedy bude stát, respektive Ministerstvo školství, podporovat rozšíření kapacit?
Na úvod mi dovolte jedno organizační sdělení. Navazuje to na to, že jsme pověřili orgán Sněmovny, organizační výbor, aby vedl evidenci a statistiku docházky. Jinak bychom nemohli přihlížet k těm přihláškám, které byly předtím, když jste to tam dali před devátou hodinou - lidskou řečí. Dnešní jednání zahájíme bodem 157, kterým je odpovědi členů vlády na písemné interpelace. V tuto chvíli zde máme čtyři odpovědi na písemné interpelace, s nimiž poslanci vyslovili nesouhlas, a proto byly zařazeny na pořad 27. schůze Poslanecké sněmovny. Nyní přistoupíme k projednávání odpovědí na jednotlivé písemné interpelace. První interpelací je interpelace na předsedu vlády Andreje Babiše, který odpověděl na interpelaci poslance Jakuba Michálka ve věci neprůhledného hospodaření ČEZ a zejména jeho investic v Bulharsku. Projednávání této odpovědi bylo přerušeno do přítomnosti předsedy vlády Andreje Babiše. Předseda vlády Andrej Babiš odpověděl na interpelaci poslance Zbyňka Stanjury ve věci plánovaných investic na rok 2019 a desetiletého investičního plánu. Projednávání této odpovědi bylo přerušeno do přítomnosti předsedy vlády Andreje Babiše. Je tedy stejná situace jako u té interpelace předchozí. Předseda vlády Andrej Babiš odpověděl na interpelaci poslankyně Věry Kovářové ve věci hospodaření Kanceláře prezidenta republiky. Projednávání této odpovědi bylo přerušeno do přítomnosti předsedy vlády Andreje Babiše. Tudíž totožná situace. Projednávání této odpovědi bylo přerušeno do přítomnosti předsedy vlády Andreje Babiše. Není možné tuto interpelaci projednat pro nepřítomnost předsedy vlády. Tak.
Účastníkem podprogramu může být obec do tisíce obyvatel včetně k datu 1. ledna toho roku, v němž je žádost o dotaci podána. Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Takže pozdravujte obce, tady je program, ať se přihlásí a samozřejmě určitě jsme připraveni tady je podpořit, tady jsou peníze, které nečerpají.
Děkuji. Nebude. V tom případě se posuneme dál. Pan poslanec Bartoň bude interpelovat ve věci předsedy NSA, tedy Národní sportovní agentury.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane premiére, včera prošel Sněmovnou návrh na zřízení Národní sportovní agentury. Přestože je ještě v Senátu, půjde do Senátu, rád bych se zeptal. Předsedu Národní sportovní agentury jmenuje a odvolává vláda na návrh předsedy vlády. Rád bych se zeptal: Budete konat veřejné výběrové řízení na post předsedy agentury? Nebo budete navrhovat jméno pro předsedu agentury sám?
Děkuji a prosím pana premiéra o odpověď.
Když jsem nastoupil jako ministr financí, tak rozpočet sportu byl necelé 3 miliardy a něco. Já myslím, že naši občané jsou vždy hrdí, když naši sportovci něco vyhrají, a držíme jim palce a máme tady co dohánět. A určitě vybereme toho nejlepšího, který má pro to nejlepší předpoklady.
Tak prosím.
Já ještě, abychom si rozuměli, pane premiére. Návrh na předsedu dáváte vy vládě? A proto, aby tam bylo více kandidátů, tak je potřeba aspoň nějaké veřejné výběrové řízení. Budete dělat veřejné výběrové řízení?
Klidně můžeme. Máte nějaké návrhy kandidátů?
Děkuji za slovo. Hezké odpoledne. Jsem ráda, že si už i vláda uvědomuje, že nemá jak zaplatit večírek, který před pár lety zahájila a na který pozvala půl republiky. Těchto několik desetin znamená, že výdaje, které jste neplánovali, nemáte z čeho zaplatit. Vůbec si neumím představit, jak byste hospodařili v době ekonomické krize. Česká republika by zbankrotovala. Na vyjednávání o rozpočtu mě zaujalo několik věci. Znamená to, že rozpočet Ministerstva obrany klesne o půl miliardy korun, jak stojí v návrhu Ministerstva financí? Znamená to tedy, že jízdné zdarma pro žáky budou muset zaplatit kuchařky a školníci? Znamená to, že už nebudou růst platy učitelů?
Já také děkuji a prosím pana premiéra o odpověď.
Vy jste jim dali za šest let celkově míň důchodu než my za jeden rok. A jsem rád a jsem šťastný. A ještě důchodci nad 85 tisíc korun navíc. Takže pokud měli večírek, tak super! Já jsem rád a mám rád takové večírky, že můžeme pomáhat lidem. A taky jsme navýšili platy, samozřejmě, učitelům. Nevím, kde jste byli vy před námi. A cíl je jasný. A teď říkáte zrušit, zrušit. A potom jdeme takhle nahoru. Takže škoda, že jsme to po vás nezdědili, tyhle skvělé věci. My chceme plnit samozřejmě naše závazky.
Takže pan poslanec uhodil hřebíček na hlavičku, tak já se nebudu zdržovat tím, abych objasnila vlastně celý ten proces, co se týká finanční úspory.
Děkuji.
Já naopak zase musím odpovědět, že ani vy jste mě nepřesvědčil o těch argumentech, protože skutečně my to nemůžeme směšovat jenom na velké obchody. My to musíme brát pro celou republiku.
Děkuji vám, pane předsedající. Vážená paní ministryně, opravdu vážně zvažujete, že by část daně z nemovitostí byla sebrána obcím a byla příjmem Státního fondu rozvoje bydlení? V neděli 10. února jste to například řekla v České televizi. Proto třeba já osobně s touto daní příliš nesouzním. A v tomto případě jsou ty peníze na úkor samospráv. Takže moje otázka zní, zda to opravdu vážně zvažujete, a pokud ano, čím obcím výpadek v jejich rozpočtech, výpadek příjmů nahradíte.
Děkuji.
Ono to tam nebylo řečeno takto, protože pan Moravec se mě ptal, jestli já sama zvažuji nějaké možnosti. Proto ministerstvo přišlo se Státním fondem podpory investic, kde samozřejmě budeme kombinovat dotační prostředky a úvěrové nástroje. Úvěry a finanční nástroje nemohou poskytovat dílčí ministerstva, to znamená, realizuje se to přes konkrétní fondy. Je to legitimní debata do budoucna, ale není to otázka ani dneška, ani zítřka, ani příštího roku. To znamená, zda budou nějaké evropské fondy, jak se to bude celé vyvíjet. Ale je to předmětem diskuse. Není nic na stole. Není to rozdiskutováno s Ministerstvem financí. Takže takto to vzniklo a takto se o tom budeme bavit. Ale těch možností, jak ten kapitál do toho fondu - samozřejmě nejsou jenom daňové, my se budeme bavit i o dalších možných zdrojích.
Je zájem o doplňující otázku? Prosím.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Děkuji.
To jako v České republice ten zákon nejsme schopni připravit jako jediná země, nebo v čem je vlastně problém?
A ty dokumenty by měly být veřejné. Pokud jde o povahu těch připomínek, samozřejmě my jsme schopni tu úpravu připravit. Za takovéto situace v zásadě můžou tak činit dobrovolně i bez právní úpravy. To je to, co zaznívalo z hlediska potřebnosti nepotřebnosti právní regulace. Cílem je dostat ho sem do Parlamentu a tady prosadit.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Ochránkyně podala trestní oznámení a obrátila se také na MPSV a krajský úřad. Šlo o soukromé zařízení, které ochránkyni nepřislíbilo nápravu, a proto se sankčně obrátila na vládu dopisem. Orgány činné v trestním řízení na základě znaleckého posudku konstatovaly, že došlo k porušení zákona o sociálních službách, ale že není možné k tomuto přiřadit skutkovou podstatu trestného činu. Krajský úřad věc pak převzal, ale také uzavřel s tím, že nemá, jak ji řešit, nejsou skutkové podstaty přestupku. Mám dotaz, zda o tomto případu víte a jak byl tento případ ze strany MPSV řešen, aby došlo k nápravě. Jenom pro připomenutí. Byla tady mimo jiné podezření na pochybení nadbytečného podávání tlumicích léků, nedostatku kvalifikovaného personálu nebo nevhodného způsobu ošetřování ran. Děkuji za odpověď.
Děkuji.
Od března 2019 se zvýšily ceny za poslání balíků, avšak služby jsou méně kvalitní než u ostatních přepravců. Důvody jsou různé. Například že zaměstnanec pošty nestihl zásilku dovézt. To je má poslední zkušenost. Dalším problémem je také to, že Česká pošta, jak již jsem říkala, sice oznámí den doručení, ale už ne čas tak jako ostatní. Oproti ostatním přepravcům, kteří vám řeknou alespoň časový limit, kdy přijdou. Je to nepochopitelné. Od července prý bude možné platit kartou na všech pobočkách. Tento krok je z pohledu zákazníka pozitivní. Zvláště v obcích, kde nejsou bankomaty, je tato možnost velmi využívána. Vážený pane ministře, ceny za služby České pošty jsou poměrně vysoké.
Poprosím pana ministra. Než dojde k mikrofonu, tak přečtu omluvu.
Vážená paní poslankyně, nejprve k té záležitosti karet.
My jsme to identifikovali. Škoda, že to někdo neudělal po té revoluci a nevybíral ty priority z toho. Těch slibů bylo velice, velice málo. A to je rekodifikace stavebního práva. Tak ano, deset let trvá příprava, samozřejmě někdy i dvacet. A potom tři roky trvá výstavba samotná. V Praze byty deset let. Ano. Takže rekodifikace stavebního práva, aby občané a firmy mohli stavět rychle. Ano. My jsme přišli teď s tím programem Výstavba a už je o to zájem, už je tam nevím kolik obcí, už tam chtějí asi 3 miliardy, nebo kolik. A my se bavíme o dostupnosti bytů. A my říkáme: Obce, města, můžete stavět. Když postavíte 20 % sociálních bytů, dáme vám 100 % dotaci. Ano. Takže to je pro mladé rodiny, aby měly kde bydlet. Mateřské školky. Taky to děláme vůči... Ty zdroje hledáme. Evropa, která nám cpe stále ty měkké sociální programy. Jenom investiční plán na nemocnice je 74 miliard. Takže toto je připravené na to, abychom zvýšili výkonnost naší ekonomiky.
Děkuji. Prosím.
Já vám ke všem životním úspěchům velice a ze srdce gratuluji. A právě jako komunální politik se spoléhám na to, že prostě budou politici na té státní, vládní úrovni plnit své sliby. A vy jste tu naději těm regionům dal. V dlouhé odpovědi jste mi neodpověděl na jednu konkrétní věc. Máváte mně tady investičním plánem, že ho máte v ruce, a já jsem se jednoduše ptal, kdy ho představíte poslancům a kdy nám k tomu dáte nějaký komentář. Já nevím, jestli je dáte, nebo nedáte. Jak to mám vědět, když jste nám ten plán neukázali? Já se jednoduše, bez konfliktu ptám, kdy bude představen.
A kontrolní hlášení. Stovky miliard daní přišly... Tak samozřejmě, ano, to se děje. A to se určitě jako realizuje. My to připravujeme. A není kam spěchat.
Děkuji. A další bude interpelovat pan poslanec Bartoš ve věci podpory malých obcí při provozu obecních obchodů a pohostinství.
Dobrý den, kolegyně, kolegové.